Všechny ty, kteří se na té zprávě podíleli, která je skvělá, úžasná, vymazlená, pravdivá. Paní radní Lipovská takhle odvolána byla, takže vy tu páku máte. Můžete na volebním výboru říct "odvolávám tohoto radního" a Poslanecká sněmovna vám to nějakým způsobem potvrdí.
Poté opět pan poslanec Robert Králíček a dále ještě tři další kolegové a kolegyně. Prosím, paní poslankyně.
Já bych jenom k tomu předešlému hlasování chtěla říct následující. Já jsem nedala námitku proti postupu předsedající. Já jsem upozornila na to, aby proběhlo nové hlasování o návrhu, který tady byl špatně přednesen předsedajícím, který předsedal v tu chvíli Poslanecké sněmovně, což byla Markéta Pekarová Adamová. Takže váš postup nebyl správný.
Takže to beru jako procedurální návrh. Nezazněl prosím protinávrh. To jenom že jsem předpokládala, že by byl. Takže přistupujeme tedy zase k odhlášení všech. Jenom zopakuji, zazněl tedy návrh hlasovat de facto o změně zpravodaje, aby se zpravodajem stal pan poslanec Babka.
Já dávám námitku na to, jakým způsobem vedete tuto Sněmovnu. Jestliže vystoupí pan poslanec Jakob a nedá tady protinávrh a mluví celou dobu, než doběhnou ostatní poslanci, tak je to špatně. To znamená, že já dávám námitku na to, jakým způsobem vedete Poslaneckou sněmovnu.
Ano, to je samozřejmě vaše právo. Takže já opět zagonguji, pokud by někdo opustil sál. Kdo je pro tuto námitku, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Jako první je na řadě se svou faktickou pan poslanec Robert Králíček, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Ale já bych reagoval na pana Lacinu. On se nejenže pozicuje do role soudce, ale nyní nově i do pozice kádrováka. Tak to je ta nová politická kultura.
Děkuji za dodržení času. Nyní se svou faktickou paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně.
Já jsem také chtěla zareagovat na pana zpravodaje. Tak byste mi tedy možná rozklíčoval, jakým způsobem a podle jakého klíče se sestavovala tato vláda.
A jakkoli se vám to, vážení kolegové, dnes třeba líbí, tak v budoucnu se to může změnit a už se vám to líbit nebude. Proto bychom se měli snažit jednostrannost televize nikoliv posilovat, ale oslabovat a demokratizovat televizi tak, aby byla v souladu se zákonem zajištěna názorová vyváženost. Problémem je také to, že současná Rada České televize nemá fakticky žádné analytické oddělení, nemá peníze ani lidi na to, aby fakticky v praxi mohla kontrolovat všechny problémy při naplňování zákona o České televizi. Její zprávy ve skutečnosti často připravuje vedení České televize, což je absurdní, kdy kontrolovaný hodnotí sám sebe. To znamená potlačování oponentních názorů, dehonestace politických protivníků, jejich mediální likvidace, což je jasný znak totality. A mimochodem přesně takovéto věci dělali třeba fašisti. Chápu, že vám ve vládě Petra Fialy z ODS to vyhovuje, ale prostě potlačování oponentních názorů, to prostě není demokracie. Všichni, kdo tu jsme déle, víme, jak se členové rad tady ve Sněmovně ve skutečnosti volí, a jsou to různé rady. Navzdory tomu, že mají být apolitičtí, jsou voleni po dohodě vládních stran. Za zcela zásadní, a zásadnější než členové rady, samozřejmě považuji fakt, že v současné době nikdo nemá možnost účinně vymáhat objektivitu a vyváženost České televize. Ta neexistuje a potvrzují to i mnohé analýzy, včetně některých analýz Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Není to ze strany vedení České televize nic jiného než zneužívání koncesionářských poplatků voličů SPD na propagaci názorů předsedů jiných politických stran, které vedení České televize preferuje. To je něco, co se musí změnit. To vyhovuje tomu totalitnímu smýšlení, ale místo aby se také ozvali a řekli, to je špatně. Na základě toho, že všichni platí koncesionářské poplatky, tak by měli být zváni poměrným způsobem vyváženě všichni předsedové parlamentních stran nebo i třeba dalších, to já nevím, ale rozhodně těch parlamentních určitě, protože tady ta legitimita je daná. A jenom bych pro diváky zdůraznil, proč tady mluvím o ministru kultury Martinu Baxovi - protože pod něj spadá ten zákon o České televizi. Vyplývá to z nedávno zveřejněného průzkumu důvěry občanů v instituce, který provedla agentura STEM. Zde je to také moment, u kterého je potřeba se pozastavit, protože já osobně za sebe říkám, že mám rád Českou televizi. Já jsem tam vyrostl mnohá léta na mnoha pořadech, před vstupem do politiky, chodil jsem tam vždycky rád, a to jsem... Před 27 lety jsem poprvé vystoupil v přímém přenosu v České televizi. To znamená, skutečně je to instituce, s kterou je můj život dlouhodobě částečně spojen, a prožil jsem v těch pořadech, dá se říci, i polovinu svého života. Ale o to víc mě mrzí, že po vstupu do politiky se ukázalo, že ty zpravodajské pořady, někteří aktivisté, kteří tam jsou, tak vlastně nepostupují vyváženě a dochází tam ke zneužívání některých pořadů. Neříkám všech, je tam řada slušných redaktorů, je tam řada pracovníků, kteří... A vy jste, pane ministře Baxo, opakovaně lhal v pořadu České televize, viděl jsem to na vlastní oči, kdy jste v pořadu, kde vaším protivníkem byl náš místopředseda klubu Radek Rozvoral, tak vy jako ministr kultury vlády jste zalhal, lhal jste, přímo cituju, lhal jste a říkal jste v pořadu, viděl jsem to na vlastní oči.
Už naposled, jenom kratičká reakce. Nemanipulujte tady s tím, jestli je někde sudý, nebo lichý počet členů. Kde někdo z nás řekl: nám jde o to, abychom ovládli Radu České televize a následně volbu generálního ředitele.
Proto nám přijde poměrně logické, aby Rada České televize byla kontrolována větším počtem členů Rady České televize, než je v Českém rozhlasu. Touto logikou byla ta naše ambice vedená. A nakonec bych řekl, že všechno skončí vždycky jinak, než si ostatní představují.
Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Milé dámy, pánové, návrh novely zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu obsahuje několik zásadních změn. Nově budou členové rad voleni jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem. V době, kdy by měly všechny státní instituce šetřit, navrhujete zvýšit počet členů Rady České televize z 15 na 18 a Českého rozhlasu z 6 na 9 členů. Česká televize bude letos hospodařit s rozpočtem 7 miliard korun, což je o 235 milionů korun více než loni. Hospodaření tohoto superpodniku je nicméně zahaleno temnotou. Generální ředitel je de facto jediným pánem nad veškerými financemi. Nikdo nezná například platy a odměny moderátorů, přestože se na ně skládají všichni občané platící koncesionářské poplatky. A to pan ředitel navrhoval dokonce zvýšení poplatků za Českou televizi minimálně o 15 korun v době, kdy energie a potraviny zdražují extrémním tempem a zhruba půl milionu občanů žije na hranici chudoby. Také se údajně uvažuje o navázání koncesionářského poplatku na vyúčtování mobilního telefonu nebo internetu. Ve výsledku by pak mělo dojít k tomu, že koncesionářský poplatek bude muset hradit mnohem větší počet lidí. Řada mladých lidí dnes nevlastní televizi. A to že většina lidí vlastní mobilní telefon s připojením k internetu, neznamená, že by všichni majitelé mobilních telefonů měli přispívat na propagandistickou televizi. Není se co divit našim občanům, když, jak píší například Parlamentní listy, Reportéři ČT měli již v roce 2019 informace o praktikách náměstka Hlubučka, ale reportáž o jeho pozemkových čachrech v Lysolajích byla zastavena. Šéfredaktor, pan Marek Wollner, se podle ní neustále snažil odvést pozornost dvojice redaktorek na slepou kolej a nyní se do svých tvrzení zamotává. Tehdy došlo k zametení kauzy STAN pod koberec. Ptám se: Kolik podobných kauz hnutí STAN nebo jiné strany pětikoalice Česká televize zametla pod koberec? Nadpoloviční většina stížností doručených Radě České televize se má týkat čtyř osobností nebo redaktorů: pana Wollnera, paní Fridrichové, pana Moravce a pana Železného. Nedávno jsem se z Českého rozhlasu dozvěděl, že moderátor České televize pan Jakub Železný vážně zvažuje kandidaturu na post generálního ředitele České televize, ovšem jen za předpokladu, že nebude znovu kandidovat současný ředitel Petr Dvořák. Je sice pravda, že syn není odpovědný za činy svého otce, za kterého daňoví poplatníci zaplatili přes 10 miliard korun v prohrané arbitráži se společností CME. Nebo dokážete si představit, že by nám tady například potomek Klementa Gottwalda kázal o demokracii? Jak je možné, že takto zásadní pochybení pana Moravce někdo v České televizi neřeší? Nebo pan Václav Moravec nemá žádného nadřízeného? Česká televize dlouhodobě neplní své hlavní úkoly. Klidně by se mohla jmenovat dezinformační.
Tam když Tálibán obsadil pouť, tak se chvíli nadšeně vozil na autodromu a kolotočích. Jestli máte v sobě trochu odpovědnosti, žádám vás, abyste sami stáhli tento návrh zákona a poučili se právě ze zkušeností okolních starších demokracií.
Nyní s faktickou poznámkou... Pan ministr se odhlásil? Než dám slovo panu poslanci Vondráčkovi, který je na řadě s dvěma přihláškami, bude tedy vystupovat maximálně 20 minut... Omlouvá se pan poslanec Bašta od 18 hodin z pracovních důvodů. Dobrá zpráva, doufejme.
Já bych vás jenom chtěl upozornit, že mně mí přátelé v Polsku říkali, že to opravdu to Právo a spravedlnost v Polsku trochu přepísklo a že už se na tu polskou televizi a na tu jejich dvojku v podstatě nedá dívat. Tak já doufám, že nikdy nedojdeme do této fáze. Také už to tady zaznělo. Ale kde tedy máme šetřit? Kde se v téhle republice má šetřit? Kdo si má kupovat svetry? A v rámci odůvodnění předkládaného zákona raději přesné vyčíslení toho, co nás to bude stát, chybí. A víte, co je úplně nejhorší a alarmující? Že to není náhodný jev. To je součást trendu. Máme jich nejvíc v dějinách Poslanecké sněmovny. Nakonec jsme to téma nikdy nedořešili a nevyřešili. A nakonec, aby toho nebylo málo, tak si ten zákon změníte úplně a počet politických náměstků bude úplně neomezený. Kdo to má všechno platit? Kde jsou ty strukturální změny rozpočtu? Kde jsou ty úspory? Schodek je větší, než byl za covidu, a přitom příjmy jsou o 111 miliard vyšší jenom díky inflaci. Nejdřív možná krátce k tomu zametání vlastního prahu. Já vám teď říkám, mě tedy opravdu mrzí, co jsme v tom minulém volebním období dělali. Neměli jsme to dělat. Já jsem byl jeden z těch, kteří už navrhovali, aby se hlasovalo o tom, jestli klub může mít přestávku, nebo ne. Byl jsem přesvědčen svými kolegy, ať to neděláme, že to je nedemokratické. Co se týče toho omezení na dvakrát deset minut, já nejsem tak rigidní, jak mí kolegové, protože je to v jednacím řádu. To prostě je v jednacím řádu a udělat se to může. Ale kdy se to udělalo za poslední dvě období? Udělalo se to třeba u služebního zákona, kdy jsme tady strávili celé léto, celé prázdniny a kdy Miroslav Kalousek prohlásil veřejně do médií, že to nikdy neprojde, že bude mluvit každé třetí čtení, každou středu a pátek že bude mluvit a mluvit. To byly vždycky zákony, které směřovaly a něco měly přinést občanovi, měly mít nějaký zásadní dopad na životy občanů. Já si myslím, že ten efekt to bude mít v závěru úplně opačný. Prosím vás, ale kdo tady obstruoval nejvíc a kvůli komu nebyla přijata zpráva o činnosti České televize? To byl nově příchozí poslanec pan Jan Jakob, který tady obstruoval přijetí zpráv České televize.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Druhou variantou, kterou jste sem - a proto o tom mluvím, protože vy tady mluvíte o tom, že zvyšujete počty radních kvůli nějakému, že demokracie je drahá a tak dále.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nacher.
Já bych za prvé chtěl poděkovat, že pan ministr odpovídá, reaguje. Teď ty odpovědi. Energetická krize, lidé, změna dodavatelů a podobně. Logicky, protože po těch lidech říkáme, když jste nespokojeni s tím vyúčtováním, obraťte se na ERÚ. Tam je jednoznačně vidět větší zájem, větší tlak spotřebitelů, více zaměstnanců. A to mi tady jako chybí. A v zásadě vlastně téměř jakákoliv věc, která se tady prosazuje, tak jde o zvýšení počtu zaměstnanců ve veřejné sféře.
Čas, pane poslanče. S přednostním právem pan ministr Baxa.
Byl to jako střet dvou právních názorů, kdy právníci Legislativní rady vlády na to měli podstatně striktnější pohled než právníci Ministerstva kultury. A já si svých právníků na ministerstvu velice cením a ten jejich názor byl relevantní. Prostě říkáte věcně chybné zprávy. Tak se tomu můžu pousmát a říci ano, tak máte potřebu říct nějakou mediální zkratku. Já si nemyslím, že to téma se jmenuje "nestíhá 15 radních". Rada České televize není správní úřad, jako je ERÚ. Je to o tom, že pokud se rozhodneme, a to si myslím, že je správné, si ztížit cestu k jakémukoliv pokusu o ovládnutí veřejnoprávních médií a hlavně těm, co přijdou po nás, tak se zapojuje Senát. Jeden z vašich kolegů z hnutí ANO tady ve svém vystoupení říkal, že ty zákony už jsou zastaralé - nebo jestli to byl někdo z SPD? A já jsem připraven ten názor hájit, jakkoliv to znamená nějaké navýšení finančních prostředků. A je to ve prospěch veřejnoprávních médií a je to obecně taky ve prospěch těch, kteří jejich roli považují za úplně zásadní v naší společnosti.
Devět radních je dělitelné třemi. Tudíž ty řeči o tom, že demokracie je drahá, že si Česká televize zaslouží radu, které má mít ne 15, ale 18 členů, jsou opravdu, opravdu liché.
Prosím vás, tam je jeden člověk, zodpovídal přímo panu premiérovi. Tak jste to nastavili vy. Žádná možnost kontroly, prostě se tak rozhodovalo, jeden k jednomu. Pokud chcete kontrolovat veřejné finance, tak k tomu potřebujete správní radu nebo nějaký dozorčí orgán. To tam nebylo. Takže to nejde o převrat, jde o to nastavit to transparentněji. A co se týká dnešní celé diskuse. No tak já chápu, že vás možná štve, že se některá média nedají koupit. Protože to jsou veřejnoprávní média.
Nyní pan poslanec Kolovratník s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Králíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To jsou, přátelé, dnes opravdu dva světy. Mně je líto, že teď Ondřej Lochman odešel, protože já chtěl na tu vodu reagovat, byť se omlouvám panu ministrovi, nesouvisí to s televizí. Je tady, výborně. Pane kolego Lochmane, no, zdraží ta voda a zdraží až o třetinu, není to lež. A lež je, pokud vy jako koalice tvrdíte, že se to nestane. Tak se prosím do těch médií podívejte. Já vám to rychle přečtu, odcituji. Díky tomu, že došlo k zastropování energie a tak dále, to, co tedy dopadne, určitý polštář, i na provozovatele vodáren, ty energeticky náročné provozy to sníží. Ale prostě ta realita přichází, tak to je. Ale prosím, nereagujte na nás, že my lžeme.
Dalším přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Králíček, připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo.
No, my jsme si, pane Lochmane, prostřednictvím paní předsedající, všimli, že nechcete tu Českou televizi koupit.
Ne pan ministr Baxa. Ten stahuje svoje přihlášení. A nyní s faktickou pan poslanec Adamec.
Co se týká kolegy Kolovratníka - no to je úžasné, co tady slyším. Tady prezentuje názor soukromé společnosti SOVAK, nebo jak to říkal. To je jedna z mnoha firem, která tady působí na trhu s vodou, dodáváním vody, čištěním vody. Ale já jsem znovu říkal, že realita je úplně jiná. Kdybyste mě poslouchal, co jsem říkal, tak by nemusel být tento příspěvek a moje reakce. Já jenom říkám, že prostě my nechceme nic odvádět nikam. Když ten argument tady padne, tak mou povinností je říct, že prostě to není pravda, že takto to nebude. To si řekněme na rovinu. Z mé strany všechno. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Vyčerpali jsme všechny faktické poznámky a konečně došla řada na pana poslance Marka Nováka, který je přihlášen řádně do rozpravy. Prosím.
Tím úplně hlavním cílem je hladká volba generálního ředitele České televize a absolutní kontrola nad činností televizní rady. A totéž v bledě modrém čeká Radu Českého rozhlasu. Z pohledu pětikoalice samozřejmě, z pohledu mého, nezlobte se na mě, kolegové, neumím to nazvat jinak než slovem zvěrstvo. Vážení občané, jestli se domníváte, že předchozí masáže a osočování opozičních stran ze snahy ovlivňovat chod veřejnoprávních médií je potřeba zastavit zrovna tímto způsobem a že vládní strany vlastně dělají dobrou věc, tak to se hrubě mýlíte. Povím vám, jaké strachy a příležitosti vládní pětislepenec vidí. Je tady Senát, ten dnes nemůže nikoho nominovat, ačkoliv tak nějak kdysi náhodou, a zákon mu to neukládá, přesto založil mediální výbor, aby o tom aspoň mohl mluvit. Je mu to líto, rád by si zanominoval a zauděloval. Pětikoalice dnes má i v tomto orgánu většinu, a proto mu to chce prostě dopřát. Navíc s argumentem, který je starý jak duální systém sám: musíme volit skutečně nezávislé osobnosti. Tak určitě, přesvědčili jste nás, že volíte nezávislé osobnosti a že volíte nezávisle, když jste si tady naposledy na sílu hlasovali aklamací, abyste se navzájem pohlídali a zvolili si skutečně ty ve vašich očích nezávislé. Pak je tady Poslanecká sněmovna. Té, respektive koaličnímu slepenci, se zaběhnutý systém nominací prostě teď nehodí, protože potřebuje získat kontrolu nad oběma médii.